Ústavně-právní výbor doporučuje.
Ano. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Další pozměňovací návrh je pod písmenem C. Jde zde o rozšíření možnosti účinné lítosti u trestného činu nedovoleného ozbrojování. Můžu vysvětlit, jinak se omezím jenom tady na to. Čili ústavně-právní výbor, pane místopředsedo, doporučuje.
Děkuji. Hlasování číslo 75, přihlášeno 95 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Ústavně-právní výbor doporučuje.
Děkuji. Hlasování číslo 77, přihlášeno 95 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Ústavně-právní výbor ji doporučuje.
Kdo je proti?
Ústavně-právní výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování.
Nové znění je zpřesňující, podle mého přesvědčení i rozšiřující a nebylo ústavně-právním výborem k tomu přijato žádné stanovisko.
Děkuji. Kdo je pro? Hlasování číslo 80, přihlášeno 96 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 81, přihlášeno 96 poslanců, pro 90, proti nikdo. Jen pro pořádek se zeptám, zda někdo z poslaneckých klubů nenamítá, abychom dokončili toto hlasování a projednání tohoto bodu.
Nutí některé lidi dělat to, co by za normálních okolností nedělali, protože se jim třeba nechce. Ale on ten zákon má svůj smysl.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Staněk, poté pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.
Já jenom chci říci, tak jak tady zaznělo od pana kolegy vaším prostřednictvím, pane předsedající, od pana kolegy Filipa na adresu pana poslance Adamce, vaším prostřednictvím. Určitě se nevlamujeme a nechceme rozhodovat o tom, co bude ani v Horní ani v Dolní ani v Horní Dolní. Určitě to není záměrem ani předkladatelů, ale chápu, že se to může zvrtnout. Na druhou stranu znovu říkám, není to záměr předkladatelů.
Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl hájit stanovisko pana kolegy Adamce. Co je větší blaho pro veřejnost? Akorát prostě popíráme realitu. Popíráme fakt, že stejně to ta zastupitelstva musí vyřešit. Stejně tam musí komunikovat. Tady se bojuje v podstatě o hlasy zahrádkářů: My jsme pro vás, abyste byli v zákoně, a tím vy nás budete volit. Ale ten zákon nikomu fakticky nepomůže.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já vůbec nepochybuji o bohulibých úmyslech předkladatelů, aby bylo mezi námi jasno. Víte, já si myslím, že všechny záměry jsou - možná až na výjimky - bohulibé tady ve Sněmovně. Je potřeba to prozkoumat ze všech stran. Protože cesta do pekel, jak se říká, je vždycky dlážděná samými dobrými či bohulibými úmysly. Dejme si na to pozor.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, máte slovo.
Já jenom krátce zareaguji na to, co tady zaznělo. Přece my se nikam nenabouráváme. Je tedy čistě na zvážení obce, jestli ten pozemek přenechá například ke kultivaci zahrádkářskému spolku. Chybí právní normou uznaná veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti, chybí nástroje, kterými by bylo možno zahrádkářskou činnost a vznik nových osad podpořit.
Paní zpravodajka má zájem o závěrečné...? Ještě se formálně zeptám zpravodaje výboru pro veřejnou správu pana poslance Dolejše, jestli má zájem vystoupit se závěrečným slovem? Takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to pouze technická záležitost. Nicméně chtěla jsem vám to říct teď dopředu, aby vás to případně při tom hlasování nějakým způsobem nezaskočilo. Takže co se týká procedury, zemědělský výbor jako výbor garanční doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákonů hlasovala v následujícím pořadí: O zákonu jako celku, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společnost jsme se před rokem zastavili. Co se nám ještě před rokem zdálo být normální, je dneska složité a těžko dosažitelné v mnoha případech. Hnutí Starostové a nezávislí je spolupředkladatelem tohoto zákona. Jeho cílem je zpřehlednit komunikaci a informovanost mezi obcemi a jejich občany týkající se území vyhrazeného k zahrádkářské činnosti, a to tak, že obce budou oprávněny v rámci územně plánovací dokumentace vymezit plochy k zahrádkářské činnosti. Věřím tedy, že náš pozměňovací návrh, který významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi, podpoříte. Děkuji za pozornost.
Děkuji a v obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A pak konifery ne. To je jenom otázka úhlu pohledu. A když si paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího tady stěžuje, že ti zastupitelé třeba nerozhodují ve prospěch někoho... Tímhle zákonem říkáme, že to zase posouváme zpátky. My jsme poslanci, tak my tedy vám naložíme, my za vás tady rozhodneme, co je třeba, my za vás rozhodneme, co s tím majetkem. A my začneme někomu diktovat, jak má nakládat se svým majetkem. Ten princip se mi nelíbí. Fakt, že máme podporovat takovéto spolkové aktivity, ten je přece neoddiskutovatelný. Když jsem byl starostou na Kladně, my tam chtěli stavět rodinné domy na místě zahrádkářské kolonie. Polovina chtěla, polovina ne. Ta debata byla extrémně složitá. Já tomu rozumím. A jestli, tak ve stavebním zákoně můžete některé věci upravit, ale nejsou tam definovány, které. Tam se každý může aktivně zapojit. To je cesta do pekla. Deset let uteče jako voda. Probůh, neschvalujme zákony, které tu džungli rozmnožují. Tohle je zákon nadbytečný, nepotřebujeme ho, rozumní starostové a zastupitelstva spolky nejenom zahrádkářů zcela určitě podporují a podpoří a najdou s nimi vždycky variantu lépe než my při našem rozhodování.
Děkuji a paní poslankyně Věra Procházková bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Řeknu vám klasický příklad. Ale ten zahrádkář nemohl říct: A moje zahrada, moje zahrádkaření je taky veřejně prospěšná činnost. Tak já chci, aby byla aspoň rovnoprávnost.
Hlasujeme, zda povedeme obecnou rozpravu v rámci zkráceného jednání k tomuto návrhu zákona. Kdo je proti? Hlasování číslo 93, přihlášeno 98 poslanců. Jako první se přihlásí se stanoviskem klubu SPD, vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková.
Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás krátce seznámit se stanoviskem klubu SPD. Náš poslanecký klub SPD vítá a podporuje předloženou novelu zákona o kompenzačním bonusu, která tuto formu odškodnění živnostníkům přiznává, a to i zpětně občanům, kteří jsou v soudem vyhlášeném úpadku, respektive v osobním insolvenčním řízení. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že tomu, aby tito naši živnostníci mohli tuto podporu dostávat už dávno, bránil odmítavý postoj Evropské komise, respektive nesmyslná pravidla Evropské unie a smutný fakt jejich nadřazenosti českým právním normám. Je smutné, že českým občanům, kteří to naléhavě potřebují, nemůžeme již pomáhat sami o sobě, o své vůli a hned. Proto dneska podpoříme všechny pozměňující návrhy, které podporu zvyšují a rozšiřují i na skupiny podnikatelů, kteří na ni dosud nárok neměli. Věříme, že i oni se dočkají spravedlnosti a v SPD za ně budeme i nadále bojovat.
Děkuji, pane předsedo. Vzniká tehdy, když rozhodnutí vydal státní orgán, rozhodnutí, které zakázalo činnost, nebo v podstatě omezilo. Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby vznikl nárok i tehdy, když vydal tento zákaz jiný orgán veřejné správy, respektive jím pověřená osoba.
Já jsem rád, že se to podařilo. Vím, že i kolega Lukáš Kolářík se tomu velmi intenzivně věnoval, a snad jsme přispěli k tomu, aby byla vidět závažnost této problematiky. Nad rámec tohoto si dovoluji podat ještě řadu pozměňovacích návrhů, které jsme připravili spolu s kolegou Tomášem Martínkem a kolegyní Věrou Kovářovou. Tohle chceme napravit alespoň pro část dohodářů. Vidíme jako obrovský problém, že nejsou odpuštěné odvody, a to ani OSVČ, které dostávají kompenzační bonus. Skutečně, aby člověk dostal 15 000 bonus, ze kterého hned 5 000 zaplatí, nám nepřijde vůbec logické. My navrhujeme v rámci tohoto zákona osvobození těchto příjmů od odvodů i daně. Myslíme si, že ve chvíli, kdy stát někomu nařídí pracovní povinnost, tak to nemá danit. Takže řešíme tuto problematiku, která byla v poslední době poměrně viditelná.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací dne 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím - právě se stalo - a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení. Z členů vlády se omlouvají Lubomír Metnar ze zdravotních důvodů, Tomáš Petříček ze zdravotních důvodů a Miroslav Toman z pracovních důvodů. Návrh na změny ve složení orgánů Paní poslankyně Jarošová je už připravená na svém místě, a já jí tedy dávám slovo, aby nás uvedla do tohoto bodu.
Děkuji za slovo. Dobré ráno. Vážené dámy a pánové, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 19. ledna 2021 do 12 hodin od poslaneckých klubů návrhy na rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Usnesení volební komise číslo 177 bylo obratem rozesláno předsedům poslaneckých klubů. Na základě žádosti poslaneckých klubů a v souvislosti se vznikem mandátu dvou nových poslanců byla vyhlášena nová lhůta na návrhy na změny ve složení orgánů PSP dne 19. ledna 2021, a to do 20. ledna 2021 do 17 hodin. Nové usnesení volební komise číslo 178 bylo obratem rozesláno předsedům poslaneckých klubů. Volební komise Poslanecké sněmovny parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že Teď vám je přečtu. Rezignace: z výboru pro životní prostředí Ilona Mauritzová z ODS, ze stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Ondřej Polanský, Piráti. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby provedla volbu nových členů orgánů Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu. Děkuji.
Přivolal jsem kolegy z předsálí, je nás dostatečný počet. Nyní hlasujeme o všech jednotlivých rezignacích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno je 94 poslanců, pro 92, proti nikdo. Tím jsme se vypořádali s veškerými hlasováními v tomto bodě a já tento bod končím.
Já také děkuji.
Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Paní ministryně financí už je u řečnického pultu. Já jí dávám slovo a prosím, předložený návrh uveďte.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi odůvodnit velmi stručně návrh novely zákona o podzimním kompenzačním bonusu, jehož cílem je připustit čerpání tohoto bonusu osobami v úpadku. Tento požadavek opakovala Evropská komise i v rámci jednání během loňského roku, což vedlo k tomu, že byl promítnut také do zákona o kompenzačním bonusu. Těmto lidem se tak nedostalo uvedené formy pomoci, ačkoliv jejich činnost byla také bezprostředně zakázána nebo omezena státními opatřeními. Ze všech těchto uvedených důvodů vás tedy prosím o podporu této novely.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Týká se to tří skupin osob. Třetí skupinou jsou osoby konající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Takže to je asi to hlavní s tím, že většinu tady již zmínila paní ministryně. Je to projednáváno ve stavu legislativní nouze.
Na závěr bych chtěl poprosit paní ministryni, jestli by mohla tady na mikrofon říct, jaké řešení nalezlo Ministerstvo financí pro taxikáře. Tak poprosím paní ministryni, jestli může zveřejnit, jak to má probíhat. Každopádně ten zákon určitě podpoříme a jsme rádi, že je tady.
Já vám také děkuji.
My vítáme obecně zavedení kompenzačního bonusu, byl to prostředek, který pomohl celé řadě lidí, kteří byli postiženi koronavirovou krizí. Myslím, že během těch několika měsíců se rozšířily skupiny lidí, které si mohly sáhnout na kompenzační bonus. A i když někdy ta debata byla velmi čilá, někdy trvala dohoda na tom, které ty skupiny budou zařazeny do kompenzačního bonusu, tak si myslím, že nakonec to dopadlo celkem dobře. Takže my tuto novelu samozřejmě velmi rádi podpoříme a vítáme ji. Krajům sice nikoli, ale byly tam nějaké jiné dohody, které by jim kompenzovaly výpadky příjmů. Do tří měsíců potom by se přesně dalo určit, jaké byly skutečné výpadky, a ty by se pak po skončení tohoto každého kompenzačního období mohly krajům a obcím vyplácet.
Dobré dopoledne. Milé kolegyně, kolegové. Ale zaplať Pánbůh, že to tady teď je, že ta pomoc se tady změní. Upozorňoval jsem na poměrně širokou skupinu živnostníků, kteří nemají vlastní provozovnu.
Výbor k tomuto návrhu zaujal nedoporučující stanovisko.
Kdo je proti?
Ta byla odeslána jednak tady tomuto sdružení, jednak vyvěšena na stránkách Finanční správy. My si píšeme denně, my už jsme skoro jak rodina. Ten postup, který byl zvolen, byl za účasti všech hráčů na trhu. Protože není jenom toto sdružení taxikářů, je firma Bolt, Liftago, Uber a tak dále, všichni v tom finálním rozhodování byli u videokonferenčního hovoru, já jsem řídila to jednání. Byli tam i mí resortní kolegové, kterých se to týká, zástupci MPO, zástupci Ministerstva zdravotnictví. A ten výklad spočívá v tom, že byl rozpor mezi tím, zda vozidlo taxislužby přepravující osoby je provozovnou, je nějakou mobilní provozovnou. Mají tam vzory žádostí, jak si požádají. To všechno mají všichni k dispozici. Klidně si to, pane poslanče, ověřte. A to všechno se odehrálo prosím v těchto dnech. Chápu, že to nevynahradí těm lidem to, kdyby mohli podnikat, proto je to jakási pomoc, která samozřejmě vedle všech těch dalších, se všemi těmi dalšími covidovými programy je slučitelná. Pak tady bylo vystoupení paní poslankyně Kovářové. A tam tedy skutečně použiji lidový výraz: to mi hlava nebere. Jenom municipality. A opravdu říkám velmi nahlas, že ho nepodpořím a nepovažuji ho vůbec za vhodný a slušný.
Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě.